Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Nyní pan poslanec Martin Plíšek v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tady aspoň vidíme, jaká že to byla údajná priorita vládní koalice. My od počátku říkáme, že spekulanti, podvodníci dostali možnost se na tento zákon rok a půl připravit. Tento zákon nepovede k ničemu jinému než k udávání, bonzování a hlášení daňové správě o majetkových poměrech známých, sousedů a podobně. Zasahuje pouze do lidské svobody v tom smyslu, že poctiví daňoví poplatníci budou muset na základě udávání a bonzování dokládat svoje legálně nabyté příjmy na základě tohoto udávání. My jsme proto i tento zákon zařadili na seznam nesvobody a nepodpoříme ani senátní verzi, ani verzi schválenou v Poslanecké sněmovně.
Takže v téhle atmosféře se nelze divit, že zdravotnictví ten zákon prosazuje. Budou lidé, kteří budou hlasovat proti tomu zákonu, ale je tam i řada lidí, kteří ten zákon podpoří.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy se svou přihláškou pan poslanec Benda a připraví se pan poslanec Bendl.
Kromě toho, co už tady citoval pan poslanec Klán, tak já jsem si nechal schválně udělat rešerši všech evropských zemí. Na druhou stranu je pravda, že drtivá většina evropských zemí má nějaký typ liberace. Má většinou zákazy s možností právě kuřáren různého charakteru. Ale je to od toho, že někde mají podle plochy do 50 metrů zcela na svobodném rozhodnutí, někde mají právě možnost oddělených kuřáren, někde s obsluhou, někde bez obsluhy, někde s limitací místa. Ale není pravda, že by většina Evropy měla úplné zákazy bez jakékoli výjimky. Tady se snažíme být papežštější než papež. Nic jiného se přece v reálu nestane. Ti lidé nepřestanou kouřit. A už dnes třeba Praha 1, ale Jana Černochová by mohla určitě za Prahu 2 vyprávět také dlouhé příběhy, zoufale řeší, jak zregulovat večer lidi na ulicích nebo jakým způsobem se vypořádat s tím, že právě vycházejí z restaurací. Nemyslím si, že to je nějaký model, který by dramaticky poškozoval kohokoli jiného. Jenom vede k tomu, že se případně chodí kouřit do odvětrané místnosti a nevychází se ven na ulici. Druhá poznámka - a to je dotaz na ministra zdravotnictví. Jednu věc jsem tedy fakt nepochopil. Vláda schválí návrh zákona přesně ve znění, které schválila předtím Poslanecká sněmovna, s výjimkou návrhu poslance Bendy. Absolutně. Ale proč někdo posune o den účinnost, když zapomene na to, že tam pan ministr má opravdu ty své militanty, kteří možná chtěli zkazit ještě Silvestra? Myslím, že s účinností musíme každopádně hnout. Myslím si, že tam minimálně nějaká legisvakance být musí. To je poznámka k návrhu tak, jak byl předložen. Já jsem řekl, že si myslím, že by bylo správné mít kuřárny.
Vyřadit tedy z pořadu této schůze Poslanecké sněmovny. Proto tedy navrhujeme, aby tento bod byl z této schůze vyřazen. Děkuji za pozornost.
A pokud nebude tento návrh přijat, tak alternativně dnes po bodech vrácených Senátem.
Děkuji.
Vážené dámy a pánové, už od loňského roku prosakují zprávy o českých občanech, kteří bojují v řadách Islámského státu. Myslím si dokonce, že vláda má i přesnější a konkrétnější informace, ale z politických důvodů je nezveřejňuje. Dámy a pánové, nejúčinnější prevencí proti teroru je zabránit teroristům, aby do České republiky vůbec mohli přijet. Civilizované státy proto dnes přijímají a navrhují zákony, které zbavují islamisty občanství a umožňují jim zákaz pobytu ve své zemi. Ústavy České republiky, který má dva naprosto rozporné body. Podle odst. 1 nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. Ústava tu tedy dává možnost zákonodárcům stanovit pravidla pro pozbývání státního občanství. Pochopitelně vláda by měla na celoevropské úrovni vyjednat dohodu o zákazu vstupu na území Schengenu všem džihádistům. Jen v sousedním Německu jsou statisíce migrantů bez dokladů, které čeká vyhoštění. Na druhou stranu právo být u nás doma nesmí převážit nad právem ostatních občanů na bezpečný život. Je důležité legislativně ošetřit tyto záležitosti, dokud je čas, abychom byli připraveni. Nikoliv až když je pozdě, jak je bohužel typickým zvykem všech dosavadních vlád.
Pane poslanče, já se obávám, že o tomto hlasovat nemůžeme, a to z jednoho prostého důvodu. My můžeme řadit nové body, můžeme řadit informace, můžeme řadit všechno možné. Ale pokud chcete měnit zákony, tak to má svůj zákonem daný postup.
Já tady nepředkládám žádný zákon.
Takže ten bod bude znít - diskuse o změně Ústavy...
Tak já bych to tedy modifikoval. To je tedy název mého bodu.
Teď to je v pořádku.
Vážené kolegyně, kolegové, rád bych na pořad schůze zařadil následující bod. Dovolte mi odůvodnit tento návrh. My Češi známe přísloví o potrefené huse, která kejhá. Tato země, která omezuje svobodu politického projevu, ve které je zakázáno kritizovat státní úředníky a úřady, země, ve které odstoupení od islámu znamená zločin, má drzost, že nominuje svého představitele na místo světového komisaře pro lidská práva. Nemáme zájem o svět, který by byl řízen jako režim panující v zemích tohoto typu. Nemáme zájem, aby nejvyšší představitele České republiky ze zahraničí učili, jakou politiku mají vést. Výroky pana Husajna potvrzují stupňující se tlak na prosazování islámu a stupňující se tlak proti jeho oprávněným kritikům. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je rozhodným odpůrcem islamizace a podporujeme přímo zvoleného prezidenta jako představitele suverénní České republiky. Žádám Sněmovnu o zařazení bodu, ve kterém projednáme tyto drzé výroky představitele OSN a případně vyzveme vládu k přijetí diplomatických kroků hájících suverenitu České republiky.
Konkrétně tábor v Letech u Písku prošel několika vývojovými fázemi. Původně vznikl v létě 1940 jako pracovní tábor, a to rozhodnutím protektorátní vlády. V táboře v Letech se tak ocitly celé rodiny bez ohledu na jejich způsob života, dosažený stupeň vzdělání nebo míru integrace do společnosti. Někdy se jako termín označující tábor v Letech u Písku používá označení sběrný nebo cikánský tábor. Tábor nebyl vybaven potřebným hygienickým a dalším zařízením pro tak velký počet osob. Navíc byli v táboře až do srpna 1942 vězněni pouze muži. Od srpna 1942 zde ve zcela neuspokojujících podmínkách živořily i ženy a děti. Po velkém náporu v srpnu 1942 přicházeli do tábora většinou již jednotlivci nebo jednotlivé rodiny. Počet vězňů tak nadále nestoupal, ale neuspokojivé podmínky v táboře zůstaly prakticky stejné. Dozorčí orgány tábora se rekrutovaly pouze z řad protektorátních četníků, nikoliv z řad příslušníků SS, takže to byl také výrazný rozdíl od jiných koncentračních táborů. Zvláště brutálně proti vězňům postupoval dozorce Josef Janovský. V táboře v Letech u Písku zemřelo nejméně 326 osob, většinou z důvodu nemoci a špatných hygienických podmínek. Naprostou většinu obětí tvořily děti do 14 let. V Letech však na rozdíl od nacistických koncentračních táborů nedocházelo k žádným popravám vězňů. Podobně jako v Letech byly na začátku srpna 1942 do tábora nahnány romské rodiny v počtu značně převyšujícím kapacitu tábora, která byla stanovena na 800 osob. Dozorčí personál byl rovněž tvořen protektorátními četníky. Ze 30 dětí narozených v táboře nepřežilo žádné. Podobné to bylo také v Letech u Písku. Od roku 1943 začaly jezdit transporty Romů podle nařízení Heinricha Himmlera o deportacích romského obyvatelstva do nacistických koncentračních táborů. Nejprve se tyto tábory týkaly romského obyvatelstva, které nebylo soustředěno ve sběrných táborech v Letech u Písku a v Hodonínku u Kunštátu. Druhá fáze transportu protektorátních Romů byla tvořena dvěma hromadnými transporty z Letů u Písku a z Hodonínka u Kunštátu. Jen mizivé procento Romů z protektorátu bylo deportace ušetřeno. Do budoucna se pak uvažovalo o nucené sterilizaci těchto osob. Většina Romů deportovaných do Osvětimi z protektorátu tak své nacistické věznění nepřežila. Skupina českých Romů, do níž řadíme i Romy žijící na Moravě, byla jako celek zlikvidována a právem je v této souvislosti možno hovořit o válečné genocidě tohoto etnika. Jako příklad je možné uvést koncentrační tábor Hradišťko na Benešovsku. Na místě exekuce vězňů z jara 1945 je sice památník s křížem, ale o existenci tohoto tábora se v široké veřejnosti ví jen málo. Takže prosím vás, celá tato pseudokauza je o tom, že já jsem interpretoval slova člověka, který řekl, že Lety vznikly jako pracovní tábor.
Byl jsem ubezpečen, že v tom není žádný problém, že je to dojednáno v Bruselu, že i prodloužená Rudná může využít tento zrychlený a zvýhodněný režim.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, už nechci příliš zdržovat. K vystoupení pana ministra Babiše chci zdůraznit, že jsem nenavrhoval bod, který by měl řešit způsob pietní úpravy památníku v Letech. To jsem se domníval do okamžiku, než ministr financí pronesl větu, která tyto praktiky chválí, obdivuje a která vypadá jako návod k použití, neboť jinak tu větu slyšet nelze. Pokud nám zní nepřijatelně vytržená z kontextu, jak tvrdí pan ministr financí, tak nám laskavě sdělte ten kontext, v rámci kterého by tato věta byla přijatelná, nezněla by odporně, nezněla by antihumánně a nebyla by skandální. Zkreslená fakta o Letech jsem slyšel mnohokrát. No to byly časy. Jak někdo nechtěl makat, tak jsme ho tam šoupli. Teď si dovolím přejít k panu předsedovi Hamáčkovi. On sice říká, že s tím nesouhlasí, že se od toho distancuje, ale že s tím odmítá jako předseda Sněmovny cokoliv dělat, že to nechá na voličích. Nebo je pro nás zcela nepřijatelná, a proto zásadně protestujeme a trváme na tom, na tom a na tom. Já netvrdím, že to není legitimní postoj, ale pro mě je to postoj nepřijatelný, skandální a společensky nebezpečný.
S tím se souhlasit nedá.
Jak už jsem avizoval v rozpravě, navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji. Má někdo další návrh? Táži se, zda někdo další má návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Konstatuji, že jsme tento tisk nepřikázali žádnému z dalších výborů k projednání. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání o 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Končím projednávání tohoto bodu. Ještě než přeruším jednání schůze do zítřejšího dne, přečtu omluvy. Dnes od 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík.
To je to, co říkám, že tam je nebezpečí, že říkám, že můžu za někoho v průběhu kampaně uhradit.
Já můžu volně pokračovat. Ano, je to tak, jak říkal pan poslanec Benda. Ale jak říká pan poslanec Vondráček, alespoň o tom víme. Ale to je dobře, že o tom víme. Pak neplatí vaše premisa, kterou jste tady tak obhajoval, že - on to sice zaplatil, nic se neděje, nepřekročil. Tak proč máme pak limitovat ty politické strany? Já jsem říkal, kolik dostane politická strana. Kolik je ta citelná pokuta? Může mi někdo z těch, kteří chtějí pro to hlasovat, říct, kolik je ta citelná pokuta, pokud ten mandát získal s překročením povolených limitů? Já se prostě ptám.
Děkuji.
Když poslouchám kolegy, tak jsem rád, že se konečně k tomuto zákonu rozvířila na půdě Poslanecké sněmovny debata, kterou jsem postrádal u toho řádného projednávání v Poslanecké sněmovně. Není to právě ta koaliční taktika? Začínáme tady v podstatě mluvit o tom, že bereme na vědomí, že budou existovat nějaké negativní volební kampaně.
Nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana ministra Chovance, po něm pan ministr Babiš.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vaším prostřednictvím bych rád odpověděl panu Bendovi na to, kdo se probudil. To nebylo žádné probuzení. Pozměňovací návrh, který dnes máte před sebou a který je z dílny Senátu Parlamentu České republiky, s námi byl konzultován. Mně to přijde jako poměrně významná sankce v neprospěch toho kandidujícího subjektu. Z mého pohledu ta norma, tak jak je teď v senátní podobě, je krokem správným směrem. Nelze vyloučit, že v průběhu času se bude měnit, jako každá norma, která prochází určitým vývojem. Žijeme v právním státě. Toto jsou právní instrumenty, které máme, a já si myslím, že jsou dostatečné.
Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Chvojka, po něm s přednostním právem pan ministr Babiš.
Takže to není o tom, že tady jde o nějaký návrh, který byl schválen, že se v lednu dal do Sněmovny a prohnal se výborem a opozice neměla právo k němu mluvit a v dubnu se schválil ve třetím čtení. Není to pravda. Někdy se nepodaří vychytat všechny mouchy. Nebyly tady žádné limity, neřešily se tyhle věci. Takže to je velký krok dopředu. Já jsem pro něj nehlasoval.
Děkuji. Prosím máte slovo.
Tady je doručenka do Poslanecké sněmovny.
Vítám mezi námi pana senátora Františka Bradáče.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předkládaný návrh zákona jistě není třeba na tomto místě blíže představovat, neboť Poslanecká sněmovna se tímto návrhem podrobně zabývala a byl představen v mnoha diskuzích. Senát projednal návrh zákona v srpnu, přičemž ho vrátil do Poslanecké sněmovny s několika pozměňovacími návrhy. Přijetí těchto pozměňovacích návrhů Senátu podporuji. Další soubor pozměňovacích návrhů se týká oblasti zajištění nediskriminačního přístupu dopravce na vlečku. Zde Senát navrhuje doplnit do výčtu případů, kdy je provozovatel vlečky povinen dopravci zajistit nediskriminační přístup na vlečku, i ten případ, kdy dopravce musí použít vlečku, aby se dostal k zařízením, která nepatří vlastníkům nebo provozovateli vlečky. Tento návrh nijak významně nemění obsah vládního návrhu ani nejde proti principům v něm obsaženým, a proto i tento návrh podporuji. Týká se především situace na síti vleček OKD. Dovolte mi vás tedy požádat o schválení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o dráhách, ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. Děkuji za pozornost.
Tak v tuto chvíli otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí senátor František Bradáč. Prosím, pane senátore, máte slovo. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova navrhovatele, zpravodaje? Také tomu tak není. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl nyní projednávaný návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci projednávání návrhu zákona plénem Senátu Parlamentu České republiky dne 24. srpna 2016 byl schválen pozměňovací návrh obsahující dvě legislativně technické úpravy. Návrh zákona byl z těchto důvodů vrácen k opětovnému projednání Poslanecké sněmovně. Teď bych jen stručně připomněl obsah návrhu zákona. Jeho hlavním cílem je provedení implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, které upravuje značnou část povinností v oblasti dodávání biocidních přípravků na trh. V důsledku přijetí přímo použitelného unijního předpisu je nutné odstranit duplicity a odchylky v českém právním řádu a založit pouze takovou právní úpravu, která umožní jeho bezproblémovou aplikaci a provázání s národní legislativou. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, nyní projednávaný návrh zákona považuji za důležitý z hlediska zajištění souladu našeho právního řádu s právem Evropské unie a z hlediska zajištění řádného fungování trhu s biocidy. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a chci se zeptat paní poslankyně Markové, která je zpravodajka garančního výboru, zda se chce vyjádřit. Tudíž otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí senátorka Ivana Cabrnochová. Prosím, máte slovo.
Hezké odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já vám zde předložím pozměňovací návrh, kterým byl vlastně upraven zákon, který se týká biocidů.
Protože každý z nás děláme chyby, každý z nás jsme ve svém životě udělali něco, na co nejsme hrdí. Každý jsme možná řekli něco, co nás potom mrzelo, ale ta slova se pak těžko dostávají zpátky do pusy. Ale vždycky je tady možnost předstoupit a říci: Promiňte, já jsem udělal chybu, já jsem to tak nemyslel, já se omlouvám. Prostě přiznat pochybení. Slyšel jsem tady snahy ty věci omlouvat, snahy o nějaké historické expozé. To tady nezaznělo. Já bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby to asi tak nechala. Aby nechala voliče si udělat obrázek.
Nyní, jestli mám napsáno dobře pořadí, tak pan předseda Faltýnek s přednostním právem.
Jak jsem avizoval dnes na jednání grémia, mám návrhy na změnu programu. Konkrétně na pevné zařazení bodu. Nicméně předtím ještě jeden návrh, který jsem neavizoval na jednání grémia.